Nevím, proč mně vkládáte do úst něco, co jsem neřekl. To jsem řekl. To opravdu nevím. Takže prosím, opravdu poslouchejme se, co tady říkáme, a nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl!
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jenom chci zeptat vaším prostřednictvím kolegy Sedi. Takže je to vlastně úplně v pořádku? Takže vlastně, co tady řešíme? Nebo co je výsledkem toho, že to tam bylo napsáno? Dodnes je nemají! Nikdo z nich je nemá!
Po něm pan poslanec Petrů.
Děkuji. A nebyl to stát, kdo nedodržel tuto smlouvu. V tomto státě největší problém je vymahatelnost práva. Tady vymahatelnost práva neexistuje!
Pan poslanec Petrů a jeho faktická poznámka, po něm s faktickou poznámkou pan zpravodaj.
Ještě mi dovolte použít pár citací z této knihy, tak jak si kolega Kalousek představuje demokracii. Podle nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu odpustilo Ministerstvo financí z období let 2006 až 2009 na sankcích za neoprávněné čerpání dotací 31 z 34 miliard korun. Novináři znají konkrétní případy, kdy Kalouskovo ministerstvo odpustilo sankce, i když za dotaci padly pravomocné tresty pro úvěrový podvod a úplatkářství. To, co dělá mimořádně bolševický exposlanec ČSSD Kala, považuji za nehoráznost. Asi mu kolegové z ČSSD poradili, aby to vynesl do médií a znemožnil vládu. A to souviselo samozřejmě s telefonáty našeho vzácného kolegy Kalouska vyšetřujícímu policistovi i policejnímu prezidentovi, a ti z vás, co jste tady seděli tehdy v tom roce 2012 v červenci, si určitě pamatujete tu debatu na toto téma a i ten vzácný citát. Já bych oživil paměť některým kolegům, kteří tady seděli: Je to bezprecedentní manipulace s trestním řízením. Čili je to stanovisko pana ministra Babiše, které bych já tady s dovolením přečetl, když tady v tuto chvilku nemůže být. Bývalý mnoholetý ministr financí včera uvedl, že jsem prodal svoje společnosti své vlastní firmě a - cituji - díky tomu ta firma za tuto akvizici mohla o těch 748 milionů snížit daňový základ v odpisech a dávat o to méně státnímu rozpočtu. To je citace z toho včerejšího vystoupení. Firmy jsem nepořídil z neznámých prostředků. Já skutečně nemám co skrývat. Pořád čekám, až se ke mně někdo z kolegů předsedů parlamentních stran přidá. Firmy jsem prodal za cenu, kterou určil soudem jmenovaný znalec. Za čtvrté. Prodej firem v letech 2009 až 2011 nemohl mít s dluhopisy naprosto nic společného. Je to další lež. Dluhopisy byly vydány v roce 2012 po úspěšné propagační akci Ministerstva financí pod vedením mnohaletého ministra financí. V tento rok byly vydány stovky emisí v celkové hodnotě stovek miliard korun. Tímto nesmyslným pravidlem a jeho autorem bychom se konečně měli začít zabývat. Pokud zákon takové pravidlo obsahuje, emitenti dluhopisů ho samozřejmě využijí. Ostatně jim to veřejně radil tehdejší náměstek ministra financí pan Minčič. To pochopí každý - no, každý ne, ale ten, kdo o financích něco ví. Měl by to pochopit i bývalý ministr financí. Tržní výše úroků byla navíc ověřena znalcem. Za deváté. Agrofert jsem roky vlastnil transparentně jako fyzická osoba. Žádný Kypr, Holandsko, různé ostrovy jako kamarádi mnoholetého ministra financí. Nyní vlastní Agrofert Český svěřenecký fond. Transakce mezi mnou a Agrofertem si každý může vyhledat ve výroční zprávě na internetu. Všechno je veřejné a transparentní. Nezveřejněné prodeje akcií osvobozené od daně se však v minulosti využívaly k pochybným transakcím. Možná proto se dneska někteří potrefení ozývají. Já jenom k tomu ještě poslední poznámku na závěr. Už to tady padlo z úst pana ministra financí. Zeptal bych se prostřednictvím pana předsedajícího, kolik za toto období zaplatil náš vzácný pan kolega Kalousek. Tolik stanovisko pana ministra financí, které jsem zde přednesl.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády.
Tuto informaci nám vlastně nemá kdo podat. Zodpovědný ministr již zodpovědný není, předseda vlády, asi uznáme, že nemá potřebné informace a znalosti, aby tak rychle získal tyto informace. Minimálně toto bude tvrdit, to si musíme říci, že minimálně bude říkat, že tyto informace nemohl získat a musí se spolehnout na úředníky ministerstva. Tady se samozřejmě musíme ptát, jak zodpovědní úředníci ministerstva pracují na problému OKD, když již z veřejných zdrojů víme, že hlavní úkol pro možného nového ministra bude řešení OKD. Ale k jeho usnesení se vrátím v rámci podrobné rozpravy a dám mu příležitost, aby ho přednesl nekomentovaně. Toto se týká desítek a stovek podniků po celé republice. Někde jsou menší, někde jsou větší tyto podniky, ale všechny mají stejné problémy spojené s dobou divoké privatizace. Co je pro nás důležité, a ten komentář k této věci nebudu protahovat, je bod dva navrženého usnesení, a to že požadujeme po vládě České republiky, aby zabezpečila... Upozorňuji, že neukládáme. Není to úkol vládě. Požadujeme. Protože vláda má tu výkonnou pravomoc a může uložit. Tento bod míří právě na ty snahy vstupu strategického partnera do OKD a možného přisátí se na státní rozpočet v rámci řešení problémů OKD. Zde tolik zmiňované privatizační smlouvy, které stály na počátku tohoto problému, obsahují i náležitosti, které podnik měl plnit. Byla tady zodpovědná ministerstva, která měla kontrolovat a vyžadovat plnění těchto privatizačních slibů. Jsou desítky miliard korun uhlí (?), které dneska spadají do práva dobývání OKD. Zůstávají jako strategické zásoby a jsou to možná ty věci, o kterých se jedná těm privatizátorům, kteří chtějí vstoupit do OKD. Zde se již také vlamuji do připravovaných zákonů paní ministryně, které se týkají tohoto problému. Samozřejmě je to připravovaná věc. g) Využití prostředků z dražby emisních povolenek na řešení problematiky české energetiky. Je to obecný bod. Já si myslím, že i v tomto bodě najdu podporu vás zde přítomných, protože je to jeden z cílů právě toho, proč byly emisní povolenky vydávány. Usnesení 828 vláda již přehodnotila, toto usnesení je již nulitní.
Čili ještě ke kolegovi Kalouskovi, k tomu vysvětlení. Děkuji za něj.
Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi i za dodržení času. Ještě pan kolega Kalousek, také s faktickou poznámkou.
Mohu se omluvit za to, že nedisponujeme zločineckým mozkem, že nás opravdu nenapadlo, že někdo toho práva zneužije. Pak se ještě prodávaly pro domácnosti se zdaněnými korunovými dluhopisy a o to byl vyšší úrok samozřejmě. A v okamžiku, kdy začala intervenovat Evropská centrální banka a Česká centrální banka a úroky se propadly do nestandardních minusových čísel, tak samozřejmě dluhopisy pro domácnosti za pana ministra Babiše byly zastaveny. To je správné rozhodnutí, že v tuhle chvíli nemají žádný efekt. Nicméně až se vrátíme do normálních úrokových sazeb, to věřím, že bude poměrně brzy, nebo si myslím, že to bude poměrně brzy, tak věřím, že jakékoliv ministerstvo se opět k emisím pro domácnosti vrátí, protože je dobře, když část státního dluhu drží domácnosti.
Děkuji za slovo. Myslím si, že hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A byli to poslanci bez rozdílu stranických triček, to je třeba říci, byli to poslanci jak sociální demokracie, tak poslanci KSČM, tak poslanci ODS, tak poslanci TOP 09, nezařazený poslanec. Vynechal jsem ANO, protože poslanci ANO se zdrželi. A já jsem se rozhodl to také zařadit na pořad rozpočtového výboru, a to jako informaci Generálního finančního ředitelství o postoji daňových orgánů k problematice zdanění výnosů korunových dluhopisů. Prostě pan ministr se toho jako podnikatel účastnil a pan ministr samozřejmě je také mediálně frekventovaná osoba. Nevím, proč zařazení tohoto bodu by mělo být zneužitím rozpočtového výboru v nějakém politickém boji nebo proti panu ministru Babišovi. To jsem z jeho úst slyšel. Je třeba říci, že rozpočtový výbor má v gesci Ministerstvo financí, potažmo tedy Generální finanční ředitelství, má jistou kontrolní roli. Nepožadovali jsme nic, co by prolamovalo daňová tajemství a bylo porušováním mlčenlivosti. Také rozpočtový výbor nic nevyšetřuje. Myslím, že to ani nemá cenu komentovat.
Požádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Nominace jsou navrženy takto: do hospodářského výboru navrhuje sociální demokracie pana poslance Jana Mládka - tam mohu konstatovat, že je to v souladu s tím tabulkovým rozdělením podle poměrného zastoupení. A ty ostatní změny se už tedy týkají, jak jsem avizoval, ODS. A dále do Stálé komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu ODS navrhuje pana poslance Vladislava Vilímce a do Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO Martina Novotného. Teď prosím, pane předsedo, abyste k tomuto bodu otevřel rozpravu.
Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku.
Omlouvám se, pane předsedající, abych byl přesný.
Je tady žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Děkuji panu předsedovi volební komise.
Prosím ještě jednu větu pro doplnění. Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu v tuto chvíli tedy nemá předsedu, protože jím byl právě Adolf Beznoska a předseda komisí se volí tajným způsobem ze členů té komise. Teprve v tuto chvíli tedy můžeme k té volbě přistoupit. Takže já v tuto chvíli vyhlašuji lhůtu pro podání návrhu na předsedu této komise. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu předsedovi a končím projednávání tohoto bodu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já jenom poznámku, protože jestli jsem dobře pochopil, možná ne. Nebude, nebude. Ne, ale obecně. Bude se volit. Ale já myslím, že předseda komise tak jako předseda výboru se volí na výboru nebo na komisi a pouze ho schvaluje potom Poslanecká sněmovna.
Já děkuji. Nicméně teď byla vyhlášena lhůta. O další proceduře budete informován. Řádně přihlášený je nejprve pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já se obávám, že většina obyvatel této země vůbec neví, o čem tady jednáme, a nerozumí tomu. Důležité je, že není odkázán na činnost tohoto státu. A já si to potřebuji ujasnit. Je to v podstatě úplně stejné, jako když při dotacích na Čapí hnízdo, při kterých druhý nejbohatší člověk v České republice se přestrojí za drobného podnikatele. A protože je to bagatelní částka, žádná daň se neplatí. A takhle my si tu v té české kotlině žijeme. Bohužel, i s ministrem, který ostatní dusí, ale sám čerpá a nechává si nakapat.
g) využití prostředků z dražby emisních povolenek na řešení problematiky české energetiky,
Tak to byla celá dvojka.
Děkuji.
Děkuji vám. Děkuji vám. Tento návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat.
Žádá vládu České republiky, aby úkolovala příslušné výkonné orgány k objasnění činnosti, které vedly k majetkovým ztrátám českého státu při privatizaci OKD, a dle zjištění podala trestní oznámení. K tomu nutno objasnit: e) kdo zapříčinil neplnění oprávněných očekávání nájemníků týkajících se bytového fondu OKD.
Tento návrh byl také přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Toto byl návrh pana kolegy Luzara. Následuje návrh, který podal pan kolega Hájek.
Já si dovoluji přihlásit tedy k návrhu usnesení, které jsem přednesl již v úvodu svého vystoupení. Poslanecká sněmovna
Děkuji, to je návrh usnesení. Další pan poslanec Klaška do podrobné rozpravy.
Dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k usnesení kolegy Kalouska, které zní takto: Poslanecká sněmovna
Pan poslanec Kalousek. Pan poslanec Klaška.
Já se ještě omlouvám za přeřeknutí. Myslím, že si rozumíme, a myslím, že jste ho v průběhu dne dokonce dostali na své stoly, takže je na mysli přesně to usnesení rozpočtového výboru.
Prosím i v návrzích, protože to tady zaznělo několikrát nepřesně, nejedná se o usnesení 579, ale o usnesení rozpočtového výboru číslo 579, což jsou dvě rozdílné věci. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Poslední návrh usnesení pana poslance Klašky: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby v případě nesplnění bodu II tohoto usnesení vyvodil důsledky vůči ministru financí." Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Přikročíme k dalšímu bodu jednání. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 19. ledna na 54. schůzi Poslanecké sněmovny, všeobecná rozprava byla přerušena. Budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, k OKD tady toho zaznělo už mnoho, ať už se to týkalo odhadů a prodeje, a ani ne za desetinou částku se to prodalo, že byl pěkný bonus k prodeji v podobě bytů, rekreačních středisek a polikliniky. A proto bych se ještě zastavila k bytům, jejichž privatizace poškodila mnoho obyvatel v našem kraji. Dnes a denně se na mě obracejí naši občané a uvedu několik otázek, které se stále opakují a dají se rozdělit na dotazy pro jednotlivé ministry. Kolik bylo soudů v Moravskoslezském kraji typu nájemník versus RPG na okresní a krajské úrovni a jaké je konečné skóre v jednotlivých okresech a krajích? Vyhrál na kraji vůbec nějaký nájemník? Existuje u nás nezávislá a spravedlivá justice? Na paní ministryni práce a sociálních věcí. Na pana ministra financí.
Hezké a příjemné dopoledne, milé kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Rád bych řekl něco ze zkušeností starostů. Ze své zkušenosti mohu říci, že na dotační tituly chodí kontroly od poskytovatelů dotace. Každý člověk může najít samozřejmě nějakou jinou, další závadu. Hospodaření obcí je kontrolováno vždycky i kontrolním výborem a finančním výborem. A myslím si, že není nutné, aby ještě někdo další chodil na kontroly do obcí a měst.
Já vám také děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Tento zákon však říká, že nově má NKÚ podléhat kontrola veřejných prostředků. A je to právě NKÚ, který je nezávislý. Děkuji za pozornost.
Já se táži, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru kontrolnímu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu?